Je vaším právem hlasovat o tomto návrhu, jak uznáte samozřejmě za vhodné. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Sejdeme se tedy v pondělí 22. prosince v 10.00 hodin. Prosím pány poslance, aby si to zaznamenali do svých diářů - 22. prosince v 10 hodin. Jedná se o sněmovní tisk 57, třetí čtení.
V současné době Policie České republiky eviduje zhruba tři tisíce subjektů, nad nimiž provádí kontrolu. Pouze 21 subjektů v České republice provozuje sklady takto velkého rozsahu. Následně po prvém výbuchu po dohodě s předsedou vlády a po dohodě v rámci vlády jsme nařídili Policii České republiky, aby udělala namátkové kontroly především u těchto velkých provozovatelů těchto skladů. Přesto se tyto kontroly provádějí. Je potřeba, abychom tento dozor synchronizovali, aby jak báňský úřad, tak policie, tak případně armáda, která dozoruje některé speciální výbušniny, aby tam byly určité synergické efekty společné kontroly a společný přístup. Na kontrolách Policie České republiky se podílí samozřejmě i Hasičský záchranný sbor. Na základě těchto skutečností pak firmy obdrží nebo neobdrží vývozní licenci. Především je tam zásadní stanovisko v rámci našeho zacílení Ministerstva zahraničí, abychom tuto munici nevyváželi do zemí, kde to není v zájmu českého státu. Ve své podstatě jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Například výrok, že jsme měli požádat o armádní pyrotechniky. Minimálně vím ještě o jednom místě na jižní Moravě, které také potřebuje dekontaminaci. A je otázkou, v jakém rozsahu budeme muset pyrotechnickou službu posílit. To znamená, armádní specialisty nešlo použít. Pokud bychom nechtěli zhatit vyšetřování, tak je prostě a jednoduše použít nešlo. Nezlobte se na mě, ono se o tom asi jednodušeji hovoří z bezpečí obýváku a jinak je to u těch pyrotechniků, kteří jsou na místě. Obě dvě obce byly v tomto perimetru a bylo potřeba evakuaci provést. V této pyrotechnické komisi jsou specialisté napříč policií, kteří se pyrotechnickou specializací zabývají... Nevím, že by na tom bylo něco tak vtipného. V obou případech, tedy ve stanovení sedmi i devíti dní takzvané bezzásahové doby, zasedala k této věci tato pyrotechnická skupina, tato pyrotechnická komise. Nebyla to libovůle velitele zásahu, ale byl to odborný názor, který tady proběhl. Do té doby Policie České republiky i velitel zásahu, hasičský záchranný sbor deklarovali, že se jedná o výbuch z místa původního výbuchu, takže se nejedná o další subjekt. To je ta jedna jediná dezinformace, která do mediálního prostoru unikla. Teprve v 16 hodin odpoledne, když vojenská helikoptéra vzlétla, a dron nebyl k dispozici, jsme zjistili, že hoří jiný sklad, který vybuchl. Jinak jsem, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, připraven odpovídat na vaše otázky, které nejsou zahrnuty v tomto materiálu.
Přečtu další omluvu, která dorazila. Nyní požádám, aby se slova ujal pan ministr obrany Stropnický.
To, zda šlo o neuvěřitelnou shodu nešťastných náhod nebo polonáhod, nebo něčí zlý úmysl, nebo zda tam jsou jiné příčiny, to nám jednoznačně zodpoví až policejní vyšetřování. Některé z nich, musím říct, poškodily dobré jméno Ministerstva obrany a zejména Armády České republiky. Zvlášť ve světle toho, jak k řešení něčeho, co nezavinili, přistupují právě příslušníci armády, ale i pracovníci Ministerstva obrany.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vladislav Vilímec.
Mě překvapilo ve druhém čtení jednak vystoupení předsedy Sněmovny pana Hamáčka a především odůvodnění toho, proč by z tohoto zákona mělo být vypuštěno zrušení vojenského újezdu Brdy. Koneckonců bylo to i v době, kdy se jednalo o umístění radarové základny v tomto újezdu. Ten újezd je určitě z pohledu ochrany přírody cenným územím. To nechci nijak zpochybňovat. Ale vázat k němu režim vojenského újezdu, ať už vznikl ve 20. letech minulého století, jen proto, aby se ochránila příroda, nepovažuji za příliš šťastný nápad. Nejsem žádným armádním odborníkem, ale vycházím z odborného názoru velení Armády České republiky, že tento újezd je z vojenského pohledu, z pohledu hlavně počtu našich vojáků, nadbytečný. Myslím, že tu situaci nelze nijak dlouhodobě protahovat. Byť rozumím důvodům tohoto návrhu na přechodnou dobu dvou let u nově vzniklých obcí navýšit z pochopitelných důvodů jejich příjmy, návrh v té podobě, jak by podán, považuji nejen já, ale myslím, že i zaměstnanci Ministerstva financí za technicky neproveditelný. Ale tento návrh považuji za technicky neproveditelný.
Já děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Váňa. Potom řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek a Václav Votava.
Já jsem s panem ministrem - mrzí mě, že tady teď není a neposlouchá naše argumenty - o té věci podrobně osobně jednal u pana předsedy Poslanecké sněmovny a veškeré odborné argumenty, které hovoří proti redukci vojenského újezdu Libavá, řekl. Pan ministr mě ujistil, že to všechno osobně prověří a vezme v úvahu. Omlouvám se ještě jednou. Poslouchá bedlivě a dělá si poznámky.
Děkuji panu poslanci Váňovi.
Nenašli jste řešení a chcete, aby to vyřešila Sněmovna v rozporu s tím, jaké jsou extrémně rozdílné názory na úrovni Středočeského a Plzeňského kraje. Myslím, že to je silně neodpracovaný materiál. To je výsledek.
Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Grospič, po něm řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající.
Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale pokud chcete přednést procedurální návrh, nemůžete tak učinit ve faktické poznámce. Prosím, abyste se řádně přihlásil.
Jde tedy o muniční sklady, které jsou provozovány v objektu, který patří Vojenskému technickému ústavu, který je státním podnikem zřizovaným Ministerstvem obrany. Munice, která je v těchto skladech uskladněna na základě smlouvy, je ve vlastnictví soukromé firmy. Čili od roku 2011 započal smluvní vztah, na základě kterého byly tyto objekty pronajaty a na základě kterého v těchto objektech byla uložena munice. V důsledku těchto událostí, které jsem popsal, jsou složky integrovaného záchranného systému vystaveny zcela unikátní situaci, která se dá jen těžko srovnat s jakoukoliv jinou událostí, se kterou máme v posledních několika desítkách let v České republice nebo v tehdejším Československu zkušenost. Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a armáda řeší tuto situaci s maximálním nasazením osobních a technických kapacit. Zásah na místě samém je řešen v nejvyšším zvláštním stupni poplachu. Koordinaci řešení mimořádné události zabezpečuje hejtman a od 26. listopadu letošního roku zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací Ministerstvo vnitra, zejména tedy koordinaci činnosti ústředních správních úřadů. Cílem postupu státu je eliminovat jakákoliv hrozící rizika pro bezpečnost osob, pro jejich zdraví, pro jejich životy a samozřejmě také eliminovat rizika pro jejich majetek. Absolutní prioritou státu v této souvislosti je tedy bezpečnost osob. Dosavadní průběh zásahu lze podle mého názoru hodnotit jako profesionální a odpovídající požadavkům, které klade zákon na oblast integrovaného záchranného systému. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl v této souvislosti ocenit práci pyrotechniků, pyrotechnické služby Policie České republiky, kteří denně s nasazením života provádějí nutné úkony v zásadě uprostřed minového pole. Je potřeba těmto lidem výrazně za jejich nasazení a statečnost poděkovat. Současně také platí, že ve věci probíhá vyšetřování ze strany Policie České republiky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jakmile to reálné okolnosti na místě samém dovolí, bude proveden odvoz zbylé munice odběratelům do jiných skladů vlastníků. To bych rád zdůraznil. Primárně jde o to, aby si tuto munici odvezli ti, kdo ji vlastní, kdo ji uskladnili v těchto objektech, a dále také je zde připravena možnost převozu munice do reaktivovaných muničních skladů Ministerstva obrany v Květné. Sklady v Květné budou zabezpečeny v souladu s vojenskými standardy, bude zajištěna ostraha příslušníky Armády České republiky a bude zajištěna i přítomnost samostatné jednotky požární ochrany. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ze zkušenosti s řešením vzniklé situace a z analýzy důvodu jejího vzniku je nezbytné vyvodit závěry pro budoucí postupy vlády a pro budoucí změny, které jsou nezbytné zejména v oblasti legislativy. V současné době se na tuto oblast vztahuje několik zákonných režimů, které nejsou dostatečně provázány. Vzájemná koordinace kontrolních orgánů je ve státě spíše slabá. Nedostatky lze podle mého názoru spatřovat i ve skutečnosti, že ve všech příslušných právních předpisech je munice řešena spíše jen doplňkově a použitelná ustanovení nezohledňují často zásadní bezpečnostní specifika nakládání s municí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, od prvopočátku, od událostí, ke kterým došlo 16. října letošního roku, vláda věnuje událostem ve Vlachovicích-Vrběticích mimořádnou pozornost. Na základě doporučení mimořádného předsednictva Bezpečností rady státu vláda rozhodla o výrazném posílení nasazení příslušníků a prostředků Armády České republiky v dané lokalitě. Je naprosto nezbytná revize legislativy, je naprosto nezbytné posílení kontrolního systému. Těmito konkrétními doporučeními se bude zabývat zasedání Bezpečnostní rady státu, které se sejde 22. prosince letošního roku. Předpokládám, že z tohoto zasedání vzejdou konkrétní doporučení pro postup vlády, a Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu budou mít za úkol v krátkém čase navrhnout příslušné legislativní změny.
Víte, my jsme si to na krajích neodpracovali. Ale co ti lidé tam? Odložení problému neznamená jeho vyřešení. Jaké náklady dneska vynakládá obrana na to území a kolik by případně armáda mohla využít někde jinde.
Ptal se, ať pan ministr řekne, jaký má záměr s tímto újezdem. Ano, on ho nepotřebuje. Ministerstvo obrany ho nepotřebuje, a proto je připraveno ho předat do klasického postupu a do klasického mechanismu. Mohli bychom dát také návrh, abychom ochránili památky Prahy, že bychom Prahu vyhlásili jako vojenský újezd. Já jsem tam byl s panem ministrem někdy před půl rokem. Budu osobně hlasovat pro zrušení. A předpokládám, že i náš klub podpoří našeho pana ministra.
Děkuji panu poslanci Volnému. Prosím, pane poslanče.
Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jako občan Plzeňského kraje a zastupitel Plzeňského kraje řekl svůj názor. Jsem přesvědčen o tom, že to není názor pouze Středočeského kraje, který se promítl do pozměňovacího návrhu pana kolegy Hamáčka.
Děkuji panu poslanci Šidlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Josef Vondrášek. Prosím, pane poslanče.
Kolegyně, kolegové, myslím si, že vojenský újezd Brdy není oranžový, modrý, zelený, duhový, fialový, jakýkoliv. To znamená, tohle si myslím, že absolutně není politická záležitost. Mám tři auta, dvě používám, jezdím s nimi, jedno mi stojí a pouze do něj vrážím peníze. Proč si to vozidlo budu nechávat? Tak se toho vozidla zbavím. Armáda má několik vojenských újezdů, které používá. Má vojenský újezd Brdy, který nepoužívá, a pouze do něj vráží neustále celkem významné finanční prostředky. Armáda ho nepoužívá. Armáda ho nechce. Když máte někdo z vás také ta tři auta, nutí vás někdo, abyste si to třetí nechali?
Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, musím se přiklonit k názoru kolegy Bendla. Na tom je hodně pravdy. Minule jsem se tady ptal pana ministra, kolik platíme za nájem pozemků v ostatních vojenských prostorech. Doposud jsem neslyšel odpověď. Rád bych ty desítky milionů slyšel.
Děkuji panu poslanci Vondráškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Opálka, po něm pan předseda Hamáček, po něm pan poslanec Chalupa.
A my jsme v téhle situaci. Prosím, pane premiére, pokud jste někde v sále, doufám, že se nevyhýbáte tomu rozhodnutí, až o tom budeme hlasovat.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan předseda Hamáček, po něm pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.
Ano, ministerstvo, velení armády hledá, jak okamžitě uspořit. Sledoval někdo, kolik se zainvestovalo do tohoto území, když se stěhovali třeba vojáci z Pardubicka, kteří tam mají dneska ubytování, kteří vlastně bez dalších nákladů můžou cvičit? Taková koncepce, kterou připravuje armáda ne teď v tomto rozhodnutí, ale ve všech minulých, to je ostuda České republiky!
Byl bych rád, kdybychom si vyjasnili ještě jeden termín prosím. Rozumím tomu, co je mediální zkratka, ale toto prostě není pravda. Sklad ve Vrběticích nemá s Armádou České republiky nic společného od roku 2007, tedy řadu let. Vojenský technický ústav, který, jak snad už je jasno a známo, je státním podnikem, tedy právním subjektem plně odpovědným za svou činnost, má v současnosti ve správě tento státní majetek. Má ve Vrběticích své povinnosti, má ve Vrběticích své kompetence a ty mají své jasné limity. Byl dokončen během okupace německou armádou. Od roku 1945 až do roku 2006 byl využíván československou a poté českou armádou. Rozhodnutí o ukončení potřebnosti bylo učiněno za ministra Jiřího Šedivého a převod na VOP za ministryně Vlasty Parkanové. V té době byl jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu, jak již jsem se zmínil. Aktuálně platné nájemní smlouvy s komerčními subjekty jsou následující: Firma Bochemie, smlouva z roku 2009, a potom tři smlouvy z roku 2011 v případě Imex Group, Excalibur Army a STV Group. V areálu je celkem 61 objektů a myslím, že už jsem řekl, že se tam nachází 26 z nich, které jsou využívány ke skladování munice a výbušnin. Co jsme jako resort dělali po výbuchu. První informace se ke všem složkám IZS dostala v 9.51 ve čtvrtek 16. října. Následoval zásah profesionálních a následně také dobrovolných hasičů, který byl přerušen až při zvyšující se intenzitě výbuchů. Podnik následně poskytl techniku, materiál, personál, prostory, stravu, pohonné hmoty a zapojil se do záchranných prací dle požadavku IZS. Kromě jiného nasadil bezpilotní dron, který byl docela podstatným pomocníkem při zjišťování rozsahu škod a poškození jednotlivých objektů. To je určitě jedno z ponaučení, které je třeba si z celé té nešťastné události vzít. Když vezmeme jenom tento jeden aspekt, tak celý ten areál, případně budovy používané VTÚ fungují ve vojenském požárním dozoru. I ohlašovací povinnost vůči IZS nemá ani VTÚ ani nájemci v areálu, pokud neskladují vysoce nebezpečný, míněno hořlavý, materiál, což paradoxně munice není. Nicméně povinností těchto provozovatelů činnosti dle zákona o požární ochraně je zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany. To mají dělat ty jednotlivé subjekty, nikoliv pronajímatel. Uvádím to ne jako vyčerpávající vysvětlení, ale jenom jako příklad toho, jak se věc, která není zas až tak složitá, dá složitě pojmenovat. A je tomu tak doteď samozřejmě. My pouze poskytujeme maximální součinnost. Takže ve 24.00 v Květné začne hlídkovat Vojenská policie. Už jsem jmenoval konkrétního člověka, který bude od příštího týdne, myslím, že od úterý, k dispozici přímo na místě. Zvážíme ještě, v jakém počtu dnů týdně, podle potřeby.
Protože, jak pan zpravodaj říkal, nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 247, přihlášeno 167 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jeroným Tejc.
Zaslouží si určitě dlouhou a podrobnou debatu. Nicméně doporučoval bych, abychom ji vedli na půdě výboru, a doporučuji tedy, abychom se vypořádali s tímto návrhem tak, že bude propuštěn do druhého čtení a tu debatu povedeme ve výborech.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Grospič.
Děkuji, pane předsedající. Podstata těch změn spočívá v tom, že se rozšiřuje taxativní možný výčet věcí, na které by se exekuce nevztahovaly.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom krátce podpořit návrh kolegy pana poslance Tejce. Vím to z vlastní osobní zkušenosti praktické, že nastávají problémy s interpretací, co je běžné vybavení domácnosti. Taková lednička, pračka, postel.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Plíšek, po něm s přednostním právem pan předseda Úsvitu přímé demokracie pan poslanec Okamura.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Jenom chci konstatovat, že na půdě ústavně právního výboru budeme mít už čtvrtý návrh, který se týká exekucí. Z těch čtyř návrhů jsou tři návrhy poslanecké a pouze jeden vládní. Čekáme na širší novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu od vlády, která měla být předložena již na podzim, a já doufám, že v průběhu začátku příštího roku tato rozsáhlejší změna exekucí bude konečně předložena, aby ministerstvo nemuseli suplovat poslanci s jednotlivými návrhy.
Nyní s přednostním právem pan předseda Okamura.
Tak my jsme také spolupředkladateli tohoto zákona, včetně mě, takže také my to jako Úsvit podporujeme. Takže my rozhodně podporujeme, jakýkoliv boj proti stávajícím praktikám exekutorů samozřejmě vítáme a také na něm, jak jsem řekl, konkrétně pracujeme.
Takže to je všechno takové složitější.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Není takový návrh. Kdo je proti?
To je pro mě trošku zvláštní okolnost, ale budiž. Co se týče ceny, je takzvaně v čase a místě obvyklá. Já se nemohu ubránit dojmu, že 400 korun za metr ročně je hodně kamarádská cena. Zdá se mi daleko horší, pokud tam občas byla nějaká honitba. Kdyby to bylo postaveno fušersky, tak by ten malér byl daleko větší. Tak jsme se pak nějak dohodli, že to musí být trošku jinak. Jsem přesvědčený a věřím, že se to podaří i na úrovni vlády. Myslím, že víc lidí je tomu nakloněno. Nechci mluvit za pana premiéra, ale domnívám se, že i on to vnímá. Prosím, jak jsem už řekl na začátku, někdy před dvěma nebo třemi hodinami, nechme policii vyšetřovat. Často se tady mluví o tom, jak jsou, jak nejsou.